Já si myslím, že není nikdo ve Sněmovně, kdo by pochyboval o tom, že zákon na ochranu spotřebitele je velice nutný. Dnes všechny tyto spory, pokud není nalezena shoda, končí u soudu. Soudy bohužel jsou zavaleny touto prací a domáhání se práva v těchto záležitostech obvykle končí u běžného spotřebitele mávnutím rukou. Prostě nemá to pro něho cenu a efekt jít až do soudního sporu s dodavatelem zboží, na které si stěžuje. Čili tady stát nachází prostor pro řekněme účelnou mediaci mezi nespokojeným klientem a dodavatelem výrobku, se kterým je nespokojen. Problém samozřejmě nastává, pokud se jedná o výrobek složitější. Je těžké prokázat, co vlastně způsobilo to odchlípnutí té podrážky. Tato předloha, kterou máme před sebou, nezohledňuje nákladovost pořizování znaleckých posudků. Čili doporučuji vřele se tady tímto problémem, pane ministře, zabývat a hledat cesty, jak regulovat, aby nedošlo k výraznému zdražení služeb znalců a v ten moment samozřejmě nákladů na státní rozpočet.
Děkuji panu kolegu Luzarovi.
Kolegyně, kolegové, já budu raketový. Informační databáze o bonitě spotřebitelů byla předmětem pozměňovacího návrhu pana Velebného, který projednal hospodářský výbor. Měl jsem jenom velice stručně možnost se seznámit s návrhem pana Kudely. Myslím si, že není možné, aby informační databáze fungovaly jenom na základě souhlasu. To pak popírá jejich smysl.
To bylo všechno v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Nevidím ho, takže pan kolega Tejc v podrobné rozpravě. Nyní pan poslanec Kudela v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji. Nyní pan poslanec Vondráček v podrobné rozpravě. Děkuji. V podrobné rozpravě ještě pan zpravodaj Václav Snopek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Takže ptám se, jestli někdo další do podrobné rozpravy. A ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo, pane ministře. Není tomu tak. Pan zpravodaj závěrečné slovo? Máme před sebou posledních dvanáct minut a já se ptám... Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.
Ano, děkuji. Teď jsme vedli konzultace s předsedy klubů a zdá se mi, že bychom mohli dosáhnout dohody v tom smyslu, že bychom dnes ukončili jednací den projednáním bodu 7 - rozpočtové určení daní.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, brzy si budeme připomínat 26. výročí listopadových událostí z roku 1989 a také začátek naší cesty k demokratické společnosti. Připomenu, že nedílnou součástí tohoto procesu byla i částečná náprava některých křivd, kterých se dopustil bývalý předlistopadový režim na našich spoluobčanech. Těmito postiženými byli i bývalí vojáci z povolání či zaměstnanci resortu obrany, dnes sdružení do Vojenského sdružení rehabilitovaných. Poctivé zdůvodnění návrhu zákona je uvedeno v důvodové zprávě, takže se nechci opakovat. Chci pouze zdůraznit, že návrhy na odškodnění byly v minulosti již podány, a to dvakrát, a oba minulé návrhy přijaty nebyly. Vyčíslené roční náklady uvedené v důvodové zprávě se vztahují na počet žijících oprávněných osob ke konci roku 2013, kdy byl návrh zákona zpracován. A protože průměrný věk oprávněných osob překračuje 80 let, lze předpokládat další postupné snižování nákladů souvisejících s výplatou kompenzačního příspěvku k důchodu. Děkuji za vaši pozornost.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Tohle jsou hlavní důvody předložení tohoto návrhu. Tím je myšleno především nákladů, které by nesla administrace, evidence a samotné vyplácení. Závěrem mi dovolte konstatovat, že samozřejmě s plným pochopením tohoto záměru by bylo dobré zvážit nejen reálné finanční možnosti České republiky, ale hlavně i to, že podobných skupin postižených bývalým režimem by se v naší společnosti našlo mnoho.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já si dovolím přijít s procedurálním návrhem.
Já vám děkuji, pane předsedo. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám
Děkuji za slovo. Návrh prošel dne 6. října druhým čtením.
Dneska těžce tyto peníze chybějí a pak se hledají nástroje a zbytečně zase na některé jiné věci se peněz nedostává, jak jste tady ukázali v předchozím bodě například pro obce. V této diskusi se už dál dostal rozpočtový výbor, protože součástí pozměňovacích návrhů, je, když to řeknu zkráceně, sedmkrát Zavadil, který se snaží - a my tyto pozměňovací návrhy podpoříme - alespoň částečně zatraktivnit třetí pilíř. Velice kvituji, že z úst pana kolegy Zavadila při té příležitosti na rozpočtovém výboru zazněla ale i jedna zajímavá věc, na kterou jsem tady upozorňoval před časem, že se něco děje a že lidé odcházejí ze systému i z toho třetího pilíře. A nejsou to malá čísla. Riziko vidím v tom, že vy svými vystoupeními, a teď myslím zejména sociální demokracii, jste hluboce do lidí zaseli nedůvěru vůbec v systém spoření na penzi ve fondech. To považuji za obrovský problém. Děkuji za pozornost.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan předseda Kalousek, prosím. Jedná se o procedurální návrh. Z toho důvodu o něm dám hlasovat bez rozpravy. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Pane předsedající, procedura hlasování bude velmi jednoduchá. Za rozpočtový výbor souhlas.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 162, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Ještě přečtu omluvu.
Důležitá je kapitola nastavení poplatků za úřední a odborné úkony. Současná právní úprava byla nastavena pouze na výběr správních poplatků, které byly příjmem státního rozpočtu. S ohledem na systém výběru správních poplatků, tak jak je nastaven zákonem o správních poplatcích, není možné vrátit poměrnou část zaplaceného správního poplatku. Systém výběru poplatků byl tedy rozdělen na výběr správních poplatků za podání samotné žádosti a výběr poplatků za provedení odborných úkonů. Výše poplatků za odborné úkony bude přímo úměrná množství času odborných pracovníků strávených posuzováním předložené žádosti. Výše sazby za odborné úkony včetně výběru záloh na tyto úkony stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem. Pracovní návrh prováděcího předpisu je přiložen k tomuto vládnímu návrhu zákona. Hodně se hovoří o finanční zátěži pro podnikatele. Finanční zátěž pro podnikatele v případě povolování biocidních přípravků a schvalování účinných látek se dá rozdělit na tři úrovně. Náklad spojený s pořízením dokumentace bude ve většině případů tvořit největší podíl z celkových nákladů spojených s výše uvedenými úkony. Druhou úrovní jsou poplatky hrazené Ministerstvu zdravotnictví za správní a odborné úkony. Třetí úrovní jsou poplatky hrazené Evropské agentuře pro chemické látky, které v některých případech mohou přesáhnout náklady spojené s pořízením dokumentace a výrazně převýšit i náklady na odborné úkony poskytované Ministerstvem zdravotnictví. Značný zájem ze strany zájmových sdružení a resortů průmyslu a obchodu vzbudil návrh nastavení systému národních poplatků. Většina argumentace směřovala k nezbytnosti zavedení podpory malých a středních podniků, též vlastně formou snížených poplatků na národní úrovni. Ministerstvo zdravotnictví tento postup odmítá i přes skutečnost, že zde existuje právní opora v samotném nařízení o biocidech. Důvodů k tomuto postoji je hned několik. Systém povolování biocidních přípravků předpokládá, že pro legální dodávání přípravku na trh musí žadatel získat první povolení ve kterémkoli členském státě, jehož součástí je provedení hodnocení nebezpečnosti a rizik používání takového přípravku. Získání prvního povolení v souladu s termíny daných nařízení může trvat až 15 měsíců od podání žádosti. Ta zahrnuje zběžnou kontrolu původně provedeného hodnocení a adaptace vůči národním specifickým podmínkám. Důvodem podání žádosti byla pouze snaha získat první povolení. Pro srovnání, v České republice byl poplatek 200 tis. korun. Evropská komise provedla šetření ohledně výše nastavených poplatků v jednotlivých členských státech. Ukázalo se, že institut snížení poplatku pro malé a střední podnikatele nevyužil ani jeden z členských států. Jeho organizační struktura a dostupné lidské zdroje nemohou ale takový příval žádostí zvládnout. Tím spíše, že definovat českou obchodní společnost je prakticky neproveditelné. Není totiž zřejmé, jestli by to měla být společnost usídlená v České republice nebo vlastněná výhradně českým kapitálem a podobně. V důvodové zprávě se Ministerstvo zdravotnictví snažilo nastínit skutečné náklady spojené s povolením čtyř forem biocidních přípravků, kdy byla nastavena složitost podle počtu obsažených účinných látek a dále podle kvality předložené dokumentace. Jako odhad pracnosti se vychází ze zkušenosti Státního zdravotního ústavu. Ten provádí pro Ministerstvo zdravotnictví hodnocení rizik nejen pro žádosti a povolení biocidních přípravků, ale taktéž pro přípravky na ochranu rostlin. Náklady na hodnocení rizik se pak pohybují od 70 do 350 tis. korun. Současný poplatek je bez rozdílu 200 tis. korun. Náklady na povolení přípravku na ochranu rostlin se pohybují v rozmezí od 350 do 530 tis. korun. Přes tyto nastíněné problémy doporučuji Zároveň bych ráda tady avizovala své vystoupení ještě v diskusi, kde bych ráda položila některé otázky. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, zaujměte místo u stolku zpravodajů.
Co se týká těch dalších věcí, které tady zazněly, já si myslím že je velmi dobře, že se ÚZIS dostane konečně k obrovskému množství dat, která dnes mají zdravotní pojišťovny a která pro rozhodování o péči, o směrování českého zdravotnictví nejsou k dispozici. Co se týče ochrany dat, tak jak jsem tady řekl, skutečně ten registr zdravotnických pracovníků plně respektuje rozhodnutí Ústavního soudu. A věřím, že všechny tyto záležitosti si pak můžeme podrobně prodebatovat v rámci zdravotního výboru.
Já vám děkuji, pane ministře. Prosím.
Já snad opravdu jen jednu nebo dvě věty. Podle mě to, co řekl pan docent Svoboda, je naprosto klíčové v tomto zákonu. Doufám, že tak to všichni v tomto zákonu pochopí.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Nevidím, v tom případě dám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přítomno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 147, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Otevírám bod
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl předkládaný vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů. Pro představu mi nejdříve dovolte uvést, co jsou to biocidní přípravky. Biocidní přípravky jsou obvykle chemické směsi určené k hubení, omezení růstu nebo odpuzování škodlivých organismů za účelem ochrany zdraví člověka. Jedná se o dezinfekční přípravky, konzervační prostředky, rodenticidní přípravky na hubení hlodavců a podobně. Je tak třeba zrušit stávající zákon o biocidech a v novém zákoně stanovit především postavení orgánů státní správy, působnost správních orgánů při výkonu státní správy a sankce za porušení povinností stanovených nařízením o biocidech. Materiál prošel řádným připomínkovým řízením, následně jej 31. srpna 2015 schválila vláda. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, věřím, že tento návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte, neboť se jedná v zásadě o technický předpis, který přispěje k souladu českého právního řádu s aktuální právní úpravou Evropské unie v této oblasti.
Prosím, paní poslankyně.
Účelem vládního zákona je zajištění implementace přímo použitelného nařízení Evropské unie o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Nařízení o biocidech ustanovuje napříč celou Evropskou unií stejné podmínky pro dodávání biocidních přípravků na trh, ukotvuje principy schvalování účinných látek a povolování biocidních přípravků, v obecné rovině pak i podmínky jejich používání. Zároveň nahrazuje původní směrnici z roku 1998, která byla různými způsoby implementována do právních řádů jednotlivých členských států. Nařízení o biocidech kromě harmonizace přináší i nové instrumenty, nové nástroje povolování přípravků. Nařízení o biocidech svěřuje stanovení některých práv a povinností na úrovni členských států. Jejich stanoviska Ministerstvo zdravotnictví přijímá formou závazných stanovisek.
Krátce by se dalo říci, že tato novela zákona ve zvýšené míře chrání spotřebitele proti stávajícímu stavu, čili řekněme ochrana spotřebitele na prvním místě. Kolegyně Marková zde zmínila i problematiku výše správních poplatků.
Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí.
Děkuji za slovo. Já bych ještě nad rámec své zpravodajské zprávy ráda položila několik otázek, o kterých bych byla ráda, kdybychom potom diskutovali na zdravotním výboru, protože se jedná o otázky, na které určitě bude třeba větší přípravy. Potom samozřejmě vyvstávají i některé další otázky: Jaký je rozdíl mezi registrací léčivých přípravků chemického původu a povolováním biocidních přípravků? Jaký je rozdíl mezi hodnocením léčivých přípravků chemického původu a hodnocením biocidních přípravků? Proč je v zákoně věta "Pokud by z kapacitních důvodů nebylo možné žádost vyhodnotit", proč tam ta věta je? Jak je zajištěno, aby k takovéto situaci nedocházelo? Které organizace jaké hodnocení provádějí a jaké jsou jejich kapacity? Jaké jsou požadavky na odbornost a je možné začlenit je do celoživotního systému vzdělávání? Jaké je finanční ohodnocení těchto kvalifikovaných pracovníků? Protože vybírané poplatky za odborné úkony, které bude Ministerstvo zdravotnictví vybírat, budou příjmem státního rozpočtu, jakým způsobem si ministerstvo zajistí zpětné navrácení poplatku do rozpočtu svých kapitol tak, aby bylo schopné pokrýt i mzdové a další náklady spojené s touto agendou.
Děkuji, paní poslankyně, a táži se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pan ministr, paní zpravodajka? Takže pan ministr.
Pevně věřím, že budeme schopni tyto věci detailně probrat ve zdravotním výboru, a těším se na to projednávání.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já se táži, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že zákon byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nevidím, žádný návrh není.
Nově navrhovaný Národní registr zdravotnických pracovníků je koncipován tak, aby bylo nálezu Ústavního soudu plně vyhověno, a tedy budou jednoznačně chráněny údaje vedené o zdravotnických pracovnících. Registr je navržen jako referenční neveřejný agendový systém. Informace vedené v registru budou především podkladem pro plánování, rozhodování a predikci počtu pracovníků ve vztahu k počtu obyvatel a nemocnosti, dále pro optimalizaci dostupných kapacit poskytujících zdravotní péči v regionech a pro zajištění optimálního vzdělávání zdravotnických pracovníků. V neposlední řadě bude tento registr sloužit jako referenční systém pro distribuci přístupových práv zdravotnických pracovníků v systému eHealth. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vládní návrh, nyní předložený do prvního čtení, považuji z hlediska zajištění činnosti Národního zdravotnického informačního systému za velmi důležitý a věřím, že tento návrh podpoříte. Děkuji za pozornost.
Požadavek mít kvalitní, reprezentativní a úplná data je v moderním zdravotnictví zcela legitimní a bez této základny nelze zajistit optimalizaci péče, její dostupnost a hodnocení kvality. Rovněž je ovšem nutné zdůraznit, že data je nutné získávat maximální možnou utilizací již existujících zdrojů. Nelze všechna potřebná data získávat na úkor kapacity zdravotnického personálu, lékařů. Právě na tyto aspekty modernizace se předkládaná novela zaměřuje především. Mezi hlavní novelizační body a úpravy patří zejména pět následujících položek. Zákon jednoznačně definuje správce NZIS, kterým je ÚZIS České republiky. Předchozí úprava umožňovala převést tuto pravomoc a odpovědnost na několik subjektů včetně nově zřízených právnických osob. Využití dat NZIS pro hodnocení kvality péče odpovídá mimo jiné platným mezinárodním normám a závazkům, ke kterým se Česká republika přihlásila. Bez tohoto systému nejsme rovněž schopni věrohodně kvantifikovat počty zdravotnických profesionálů, hodnotit dostupnou personální kapacitu pro zabezpečení péče a plánovat personální zdroje. Referenční systém umožní elektronickou identifikaci kapacit dle odborností, specializací a zvláštních odborných způsobilostí. Návrh staví registr tak, aby nebyl kompetiční k existujícím databázím, například profesních komor. Naopak bude pro tyto subjekty sloužit jako zdroj referenčních informací. Zákon nově definuje povinnost zdravotních pojišťoven poskytovat plně reprezentativní data o hrazené péči pro analýzy v rámci NZIS, to znamená, je nově ustaven Národní registr hrazených zdravotních služeb. Na tento systém je nutné pohlížet jako na databázi, která umožní kontrolu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, což je jistě legitimní právo státu jako dominantního plátce péče. Pokud bychom tato data začali analyzovat například až od roku 2016, pak by registr získal využitelná data za dobu asi pěti let, což je nepřípustné prodlení, uvážíme-li, že potřebná data jsou ve zdravotních pojišťovnách od roku 2010 k dispozici a plně využitelná.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji do ní dvě přihlášky. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Jiří Skalický.
Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně a kolegové, k novele zákona o zdravotních službách tři krátké poznámky. Jenom věříme, že ÚZIS bude v budoucnu dávat podstatně relevantnější informace než zatím v letech minulých, ať už nedávných, nebo v době delší minulé nám prostě dával. Další poznámka se týká registru hrazených zdravotnických služeb. Poslední poznámka, asi ta nejzásadnější, se týká registru zdravotnických pracovníků. Nicméně o této problematice jsme připraveni diskutovat na půdě zdravotního výboru, a proto doporučujeme, aby byla tato novela postoupena do zdravotního výboru.